Než budeme znát první judikáty, uběhne cca pět let a do té doby zde někteří příslušníci bezpečnostních sborů budou klidně podnikat, ačkoliv budou ve střetu zájmů. Navíc opět budeme čekat na rozhodnutí Ústavního soudu, abychom se dozvěděli, že to takto opravdu dělat nelze? K tomu odkazuji na důvodovou zprávu k tomuto návrhu novely a její údajně nulový dopad na státní rozpočet. Nezapomínejme ani na velmi vážné riziko privatizace bezpečnosti. Dokážu si představit situaci, kdy reálně hrozí využití příslušníků bezpečnostních sborů v rámci komerční bezpečnostní služby či jiného participování na zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, jako by tomu bylo v případě strážníků obecní policie. Troufám si tvrdit, že tohle není cíl, kterého, kolegové, chceme dosáhnout. To zcela otáčí smysl výkonu služby v bezpečnostním sboru. To je cíl vlády? Je to ta deklarovaná atraktivita práce v bezpečnostních sborech, po které volá? Ale prokazování, že jejich soukromá personalistická, ekonomistická, právnická či informatická činnost je ve střetu se zájmy služby, natož že kvůli ní chodí do služby nepřijatelně unaveni, bude složitější. Opakuji, důvodová zpráva neuvádí žádný dopad na státní rozpočet. Bude jen otázkou času, než vypukne nespočet dvojinstančních služebních řízení včetně případného soudního přezkumu. Množství individuálních úvah služebních funkcionářů zároveň nepovede ke snížení korupčního rizika. A nakonec i tak klíčová figura v oblasti dozoru nad bezpečnostními sbory, jako je ředitel GIBSu například, bude muset povolovat to, co povolí kdokoliv například na okrese. Hasič, policista či příslušník vězeňské služby, dozorce, strážný a tak dále, nemůže přijít do práce unavený z jiné činnosti za žádnou cenu. Jinak nemusí být ve služebním poměru. Je zapotřebí jasně definovat, co je ten střet zájmů, a uvědomit si, že v případě služby příslušníků sborů to může být i únava. Dovolte mi uvést některé modelové příklady. Policista, který kdysi pracoval u bezpečnostního sboru jako účetní či personalista, byl už dávno logicky zcivilněn, neboť uniformu ani zbraň či jiná oprávnění nepotřeboval. Ale pak minulá vláda ČSSD, ANO přišla s náborovým příspěvkem a neschopností plnit nábory, a tak dotyčný bývalý příslušník pomohl a vrátil se opět do služebního poměru. Minimálně debata o něm existuje už několik let. Únava je pro příslušníky bezpečnostních sborů flagrantním a nepřijatelným střetem zájmů. Provést služební zákrok je příslušník bezpečnostních sborů povinen i v době svého volna. Policista je de facto policistou 24 hodin sedm dní v týdnu. Takže jak to bude vypadat, když bude povoleno příslušníkům podnikat například jako řidič taxi? Jak bude vystupovat proti nějaké osobě? Jako taxikář, nebo jako policista? Hlídky tesařů? Hlídky řidičů sanitek či MHD? Bohužel včerejší odpověď pana ministra mě nemohla uspokojit, protože na některé problémy nebylo odpovězeno. Jsem proto nucen zde tyto otázky položit znovu.
Bohužel se ale, když se podíváte na kritéria, ministerstvo zaměřilo na činnost, ale nikoliv na výsledek. Tím výsledkem by mohlo být například zavedení nějakého inovativního produktu na trh. Ale to se nestalo. Konkurenční výhodou České republiky z našeho pohledu by mělo být něco jiného - nízké daně, snížení povinných odvodů, stabilní a přátelské podnikatelské prostředí, nízká úroveň regulací, efektivní státní správa a kvalitní infrastruktura. To by bylo tou pravou konkurenční výhodou našeho státu, to by pomohlo všem. I těm stávajícím firmám, které tady podnikají. To by nalákalo i ostatní přijít do naší země, a to natrvalo, nikoliv pouze na dobu trvání speciální investiční pobídky. Bohužel od nízkých daní, stabilního a přátelského podnikatelského prostředí, od nízké úrovně regulací, od efektivní státní správy a kvalitního, rychlého rozvoje infrastruktury se v posledních letech bohužel vzdalujeme. Liberalizace podnikatelského prostředí. To je to, na co by se měla vláda zaměřit. Ale ve skutečnosti na druhou stranu MPO vymýšlí, jak někomu poskytnout výhody a subvence. Většina podnikatelů si totiž na ně nesáhne. Chápu, že koaliční strany nemusí s námi v tomto souhlasit. Tímto návrhem je, aby investiční pobídky byly nadále poskytovány pouze malým a středním podnikům. Protože to jsou ti, co jsou tím pravým motorem ekonomiky. Přesto za celou dobu investičních pobídek byly na okraji podpory. Řeknu k tomu jenom několik čísel, abyste to mohli posoudit sami. V posledních pěti letech bylo podpořeno celkem 429 projektů a součet stropů veřejné podpory těchto projektů dosáhl závratné výše 64 miliard korun. Pouze 51 firem ovšem byly firmy, které splňovaly kritéria malého a středního podnikání. Nezapomeňme, že na tyto investiční podpory se používají přímo dotačně, či nepřímo ve formě daňových prázdnin peníze daňových poplatníků. Pokud by tedy investiční pobídky měly zůstat, tak jedině pro malé a střední firmy. Přispělo by to tak i k růstu českého kapitálu. Tady na tomto návrhu bude mít konkrétní příležitost, jak je skutečně podpořit.
V obecné rozpravě nemám nikoho dalšího přihlášeného. Končím tímto obecnou rozpravu. Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, máte slovo.
Já jsem to tady odůvodňoval v obecné rozpravě.
Děkuji. Takže nemám nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Přečtu omluvu.
Dámy a pánové, dovolte, abych představila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů. Návrh transponuje směrnici o výkonu některých práv akcionářů ve společnosti s kotovanými akciemi. Cílem návrhu je podpořit dlouhodobé zapojení akcionářů do činnosti těchto společností. Tato změna má přinést vyšší transparentnost kotovaných společností a podpořit zapojení akcionářů do jejich fungování. Valná hromada bude dále povinně schvalovat určité významné transakce se spřízněnými stranami. Souhlas nicméně není vyžadován u transakcí uzavřených za běžných obchodních podmínek. Druhá část návrhu se týká fungování -
Paní ministryně, já vás přeruším. Tady je hrozný hluk ve sněmovně.
Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Já vám děkuji. V hlasování číslo 30 je přihlášeno 159 poslanců a poslankyň, pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní jsou zde dva návrhy, a to na zařazení bodů 7 a 14, sněmovní tisky jsem si bohužel nestihl zapsat, na konec bloku druhých čtení. Nevím, jestli je zájem hlasovat to odděleně, nebo můžeme společně, jak bylo navrženo. Vypadá to, že můžeme společně. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Vítám ty, kteří přišli nově. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vyrovnali s návrhy na změnu pořadu a můžeme přejít k pořadu jako takovému. Nicméně než jí dám případně slovo, tak prosím o klid. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud nechcete projednávat otevřený tisk, prosím, čiňte tak venku. Prosím, paní ministryně, jestli máte zájem.
Jedná se o přepracovanou směrnici regulující tyto instituce, která rozšiřuje požadavky na jejich činnost.
Děkuji. Prosím, pane poslanče. A znovu bych požádal sněmovnu o klid.
Dámy a pánové, dovolte mi jenom krátké vystoupení. A za druhé, děláme to také z toho důvodu, že chceme umožnit premiérovi České republiky Andreji Babišovi, který dal veřejný slib, že karenční doba, nebo zrušení karenční doby v České republice, nebude zrušena do té doby, dokud nebude zavedena plnohodnotná eNeschopenka. Tak jak jsme včera viděli přípravu...
Já bych chtěl znovu vyzvat sněmovnu ke klidu. A pány poslance a paní poslankyně, kteří chtějí něco projednávat, čemuž rozumím, aby se odebrali do předsálí. Prosím, abyste se případně usadili ve svých lavicích, když je tady takový neklid, a snad můžeme pokračovat. Nicméně pana předsedu z výboru tady také nevidím, takže si vezmeme asi dvě minutky pauzu. Děkuji. Připraví se pan poslanec Třešňák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Nyní prosím pana poslance Třešňáka, který je přihlášen jako další do obecné rozpravy.
Pěkné odpoledne, vážení kolegové. Především tedy v oblasti likvidace odpadů, rozvoje infrastruktury, péče o veřejnou zeleň a prostranství a další. Lze tedy konstatovat, že účelem ubytovacích poplatků je především přispět na zvýšené náklady obcí v souvislosti se soustředěným turistickým ruchem.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji... Nicméně členy vlády tady nemáme. Vážené dámy a pánové, tak, máme tady už člena vlády, takže teď jsem chtěl přerušit na 15 minut, ale už se dostavil pan ministr kultury. Takže nyní tedy můžu zahájit odpolední program.
Děkuji, pane předsedo, já vás ještě požádám o 15 minut přestávky na poradu klubu KDU-ČSL. Děkuji vám.
Dobře.
Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Jenom fakticky a rychle. Prosila bych, abychom takto o tom nehovořili. Jestli někdo dal politický slib, to je věc jiná. Zaměstnavatelé na tom netratí. Naopak tím, že se jim současně snížily sociální odvody, tak v podstatě ročně všem těm zaměstnavatelům zůstává půl miliardy. Takže prosím, abychom skutečně věci říkali tak, jak jsou.
Jenom krátce mi dovolte reagovat na pana kolegu Ferjenčíka. Pokud byste si dobře prostudoval a pročetl tento vládní návrh zákona, tak velmi dobře zjistíte, že se týká okruhu několika zákonů. Proto ho nelze považovat za přílepek, protože mimo jiné se týká i zákoníku práce.
Dámy a pánové, děžko se poslouchají věci, které tady zaznívají od paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně Gajdůškové. Bohužel v politickém právu ne. Všichni přece víme, jak to je.
Děkuji za dodržení času. A než postoupíme v rozpravě dál, tak zde mám nějaké omluvenky. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy z místa. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a ptám se paní navrhovatelky a pana zpravodaje, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, prosím.
Jak tady říkala paní ministryně za navrhovatele, je to opravdu transpozice směrnice Evropské unie týkající se zaměstnaneckého penzijního připojištění.
Také děkuji.
Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B a naposledy bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.
To znamená, já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto navrženou proceduru. V hlasování 34 je přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Činím tak nyní před věcnými hlasováními. A prosím pana zpravodaje, aby pokračoval v proceduře.
Dobře. Kolega poslanec Bauer, který je předkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu, ho tady uvedl, já ho jenom v krátkosti shrnu.
A protože se poplatek netýká pobytu v rámci lázeňské léčebně rehabilitační péče plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, nedotkl by se tento pozměňovací návrh ani českých seniorů, kteří jsou v lázních právě za účelem takového pobytu.
Děkuji.
To znamená, k čemu poplatek slouží. Naopak je ale celá řada měst a obcí, a těch je daleko více, které samozřejmě nemají charakter turistických lokalit, ale poplatek také vybírají, a vybírají jej mimo jiné z ubytoven. Obecně ztrácí jakoukoli možnost regulace ubytoven. Samozřejmě pozměňovací návrh načtu v podrobné rozpravě.
Já také děkuji a jako dalšího prosím pana poslance Nachera. A připraví se pan předseda Michálek s přednostním právem poté.
V principu jde o to přenést výběr poplatku od toho poskytovatele úplatného pobytu, což je od toho, kdo vlastní tu nemovitost a pronajímá ji, na poskytovatele služby informační společnosti. A teď pozor, jedna zásadní informace: My jsme ten tisk ještě upravovali, takže nevím, jestli on v rozpočtovém výboru byl v té podobě, jak ho navrhujeme v této chvíli. Jinými slovy, ta úprava cílí primárně na větší zprostředkovatele, typově, abych tady vyjmenoval dva, aby se nikdo necítil dotčeně, Airbnb, booking.com a podobně. Situace zejména v Praze, ale myslím si, že se to týká i dalších větších měst v České republice, je dále neudržitelná.
Prosím, pane poslanče.
Já jsem se přihlásil tak, abych mohl navázat plynule na pana kolegu Nachera k našemu společnému pozměňovacímu návrhu. Hlavní město Praha to projednávalo v komisi, kde ten návrh doporučilo. Nemyslím si, že to je nějaká zásadně nová věc. V zahraničí v řadě států už to funguje, třeba ve Španělsku se to zavádí, ve Spojených státech amerických, taky jsou státy, kde Airbnb normálně ty daně vybírá.
Já také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo do obecné rozpravy hlásí z místa. Není tomu tak, tedy obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Návrhy, které bychom měli hlasovat po obecné rozpravě, nezazněly, takže se posuneme do rozpravy podrobné, kterou zahajuji, a pan zpravodaj se hlásí s přednostním právem do rozpravy podrobné.
Také děkuji za slovo. Já bych chtěl tady stáhnout zpátky svůj podaný pozměňovací návrh nahraný v systému pod číslem 2347, a to z toho důvodu, že je totožný s pozměňovacím návrhem garančního výboru. To znamená, byl by duplicitní.
Já také děkuji, toto stažení bereme na vědomí. A nyní prosím do podrobné rozpravy pana poslance Čižinského, který je řádně přihlášen.
Je to tedy číslo 2681, hlásím se k němu a odevzdávám ho patřičným osobám.
Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy k nějakému návrhu nebo s nějakou faktickou poznámkou. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Posuneme se dál. Dalším bodem je bod číslo Prosím, ujměte se slova,.
Poplatek bude možno vybírat za jakýkoli krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován, tedy vedle hotelů, motelů a penzionů také v soukromých bytech, ateliérech a podobně. Maximální hranice pro výši poplatku se navrhuje na 21 korun pro rok 2020, což odpovídá součtu sazeb dosavadních dvou poplatků, a následně 50 korun za každý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Tady jde o reakci na skutečnost, že výše poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se neměnila více než 25 let. Dále se zavádí protizneužívací klauzule u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od tohoto poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl skutečně odveden na charitativní účely.
Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím.
Po rozpravě v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu rozpočtový výbor
Hospodářský výbor navrhujete. Návrh byl zamítnut. Výsledek byl přijat. Budeme pokračovat dalším bodem. Budeme pokračovat v podrobné rozpravě, která je již otevřena. Teď ještě přečtu omluvu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Prosím, ujměte se slova.
Prosím o klid. Pokud nebude klid, nebudu moci pokračovat. Sděluji, že o omluvení neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně.